Samozřejmě lidé musí mít právo použít takový komunikační kanál s úřadem, jaký chtějí. Nemá to být vůbec nic povinného. Takže to je pozměňovací návrh na 3 miliony korun na osvětu, na podporu používání datových schránek a na podporu Portálu občana. A od této skutečně drobné věci, která by ale mohla vést až k té úspoře v řádu miliardy, se přesouvám ke třetímu tématu.
Chápu, že školství je důležité, sociální věci jsou důležité, ale zdraví obyvatel, si myslím, že je na prvním místě. To je jedna věc - kvalita ovzduší. Musí se snažit razantně snížit vypouštění skleníkových plynů, které přímo ovlivňují oteplování planety. Druhá věc je snížení znečištění ze stacionárních zdrojů. Takže já vás žádám, abyste nebrali prostředky, které jsou v této kapitole Ministerstva životního prostředí ve výdajovém bloku ochrana klimatu a ovzduší. Děkuji za pozornost.
Děkuji vám. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. S faktickou poznámkou je tady přihlášen pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.
To jsou velké problémy, které v kraji máme. A samozřejmě dlouhodobě apelovaná situace v rámci přeshraničního znečišťování z Polska.
Děkuji vám za dodržení času k faktické poznámce a vracíme se zpátky do rozpravy. Paní poslankyně Jana Krutáková, připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás tímto požádat o podporu dalších dvou pozměňovacích návrhů, které předložil klub hnutí Starostové a nezávislí. Děkuji vám za podporu těchto dvou návrhů a za vaši pozornost.
Dalším v rozpravě je přihlášen pan poslanec Lukáš Bartoň, připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Když vláda pronášela své programové prohlášení, tak jsem byl rád tomu, že konečně máme vládu, pro kterou je vzdělávání jedna z priorit, které chce plnit, a jak vidíme na našem rozpočtu, tak i rozpočet v oblasti školství je značně navýšen. Bohužel není to pro vládu priorita hlavní. Za Piráty mohu říct, že pro nás to hlavní priorita je, takže bych se rád vyjádřil k rozpočtu ohledně Ministerstva školství.
Příjmy se nastavují konzervativně. A pan exministr Kalousek to určitě velmi dobře ví. Ministerstvo financí bylo tím, kdo inicioval vznik tohoto výboru včetně Národní rozpočtové rady. Nemuseli jsme tak učinit. Tuto povinnost mají pouze země eurozóny. My jsme tak učinili, protože jsme chtěli nezávislou konzultaci. A ta opakovaně řekla, že jsou realistická. Takže konzervativní příjmy a oproti tomu jdou maximální výdaje. To není projev nepokory, nepokory a neúcty vůči této Poslanecké sněmovně. Připravovali jsme rozpočet s maximální přesností a s maximální odpovědností. To je výsledek právě těchto poměrů: konzervativní příjmy, maximální výdaje. A samozřejmě do toku peněz vstupuje celá řada neznámých. Loni nás zaskočil dvojnásobný ekonomický růst. Letos nás zaskočil obrovský růst objemu mezd. A samozřejmě tou největší neznámou je tok evropských peněz. My nejsme schopni přesně ovlivňovat tento tok, který vstupuje. My nemůžeme v žádném případě porovnávat absolutní částky. No protože nám v důsledku růstu průměrné mzdy roste valorizační vzorec pro důchody, rostou nám mandatorní výdaje. A to je přece logické. Toto je největší částka mandatorních výdajů včetně dalších výdajů ze sociální oblasti. Takže nelze posuzovat absolutní částky. Ale co lze posuzovat, je procento vůči HDP. Já jsem to tu ukazovala už při prvním čtení, pouze to zopakuji, abych připomněla tato fakta. Já jsem si provedla - protože vláda naše přistoupila jako první, přistoupila k tomu, že provádí redukci míst ve veřejné správě. Ale nelze to prostě vydělit, protože samozřejmě jsou do toho započítány i ty peníze, které budou nabíhat postupně. Já samozřejmě v tomto úsilí hodlám pokračovat. Začali prostě vykonávat agendu, kterou převzali, a proto prostě tam byl takový nárůst, protože zase tato agenda odpadla jednotlivým municipalitám. Ptala jsem se vás při prvním čtení: potřebujeme učitele? Souvisí to se zabezpečením reformy regionálního školství. Tu jsme v podstatě zdědili - naše vláda. Byla schválena minulou Poslaneckou sněmovnou a shodovali jsme se tady většinově a zaznívalo to i ze strany opozice, že prostě musíme regionální školství a reformu zabezpečit, a to samozřejmě bez peněz nejde. Já tu mám ještě celou řadu dalších grafů, mám tu hodnocení České republiky, mám tu grafy vývoje, tak jak se vyvíjely vlastně jednotlivé dluhy, jednotlivá strukturální salda v průběhu deseti let, přebytky veřejných financí. Ale celá řada z vás si to pamatuje. A jenom poslední větu. Ještě ke složené daňové kvótě. Složená daňová kvóta, pro posluchače, o které hovořil pan poslanec Skopeček, neznamená, že rostou daně. Tím, že ona roste, tak to znamená, že my ty daně lépe vybíráme. Jak minulá, předvolební vláda, tak tato vláda daně snižuje. A pokud se nám zítra podaří posunout novelu zákona o EET do dalšího čtení, tak součástí této novely je velmi významné snížení DPH, které prezentuje propad v příjmech, které zůstanou v kapsách plátců; A celou řadu kroků ke snížení daní máme v daňovém balíčku, který v pátek budeme projednávat ve třetím čtení. To je složená daňová kvóta, která roste. Vybíráme lépe daně, a proto si je můžeme dovolit snižovat. Toto není rozhodně nejhorší rozpočet. Nejhorší rozpočty už tato země zažila. A zažila i ministry financí, kteří nejvíc zadlužili tuto zemi. Je mi líto, že musím říct, že tím, kdo zadlužil nejvíc tuto zemi, byl bývalý ministr financí, současný pan předseda Kalousek. A já rozhodně nechci být tím, kdo by v tomto trendu pokračoval. Já chci jít cestou opačnou. Děkuji vám za pozornost.
Já také děkuji. Upozorním, že již nejsme v rozpravě, že toto bylo závěrečné slovo navrhovatelky, takže bohužel faktickou pana poslance Skopečka nemůžu přijmout. Hlásil se mi s přednostním právem, předpokládám, pan předseda Kalousek, jestli tedy míní vstoupit do závěrečných slov.
Opravdu vás nebudu dlouho zdržovat. Jenom krátká poznámka. Padlo tady od paní ministryně financí hodně hezkých a částečně přesvědčivých slov s odvoláním na naše sousedy, jak Německo a jak Slovensko a podobně. Dovolte, abych řekl informace, které si všichni můžete zjistit v otevřených zdrojích.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.
Další návrh je paní poslankyně Kateřina Valachová. Poslanecká sněmovna Navyšování kapitoly využívat prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol.
Všechny vás odhlašuji, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Tento návrh byl přijat. Paní zpravodajko, jsem přesvědčen, že jsme vyčerpali celý bod státního rozpočtu. Paní ministryně, máte slovo. Paní předsedkyně rozpočtového výboru pravděpodobně musí dodat někoho dalšího jako zpravodaje.
Děkuji za slovo. Dále bych ráda uvedla pár slov k základním makroekonomickým ukazatelům. Předpokládáme, že v celém horizontu makroekonomického rámce zůstane hlavním tahounem domácí poptávka. Dynamika spotřeby domácností odráží silný růst mezd, zvýšení minimální a zaručené mzdy, zvyšování platů v sektoru vládních institucí a vysokou úroveň důvěry spotřebitelů. Růst tvorby hrubého fixního kapitálu by měl postupně zpomalovat, a to v důsledku přísnějších měnových podmínek, pomalejšího růstu ekonomik hlavních obchodních partnerů a zpomalení růstu investic sektoru vládních institucí spolufinancovaných z fondů EU.
Dala by se vysvětlit tím, že bude investováno do zásadních prorůstových opatření, a investice, které v tuto chvíli by byly dány do ekonomiky, tak se do té ekonomiky budou díky investicím v budoucnu výrazně vracet. Hodnota a největší kapitál tohoto národa, této země, je v jejích lidech. Místo toho vláda řeší, že bude platit obědy zadarmo i dětem bohatých rodičů. Dává vám to ekonomický smysl? Druhá kapitola - infrastruktura. Dosavadní výsledky? Když sečtete tyto dvě kapitoly, obědy zdarma a doplacené jízdné, tak se dostáváte hodně přes 10 mld. Bohatě by to stačilo na to, aby se učitelům konečně už přidalo natolik, aby se stali i skrz svoje ohodnocení prestižním zaměstnáním. Ale tento rozpočet takový prostě není.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady padlo pár věcí, na které bych docela rád reagoval v souvislosti s rozpočtem. Ještě bych rád zacitoval to, co se mi tady velmi líbilo. Staví se taky odpočívací místa pro řidiče kamionů, tak aby mohli dodržovat povinné bezpečnostní přestávky. O výstavbu mají podle Ministerstva dopravy velký zájem komerční subjekty. Já se tedy ptám, kde jsou. Moc se nám nepovedly. A ještě bych rád reagoval i na to, co tady říkal pan předseda Okamura prostřednictvím pana předsedajícího, o tom, jak si to tady rozdávají české firmy. Není to pravda. A bohužel i ten úsek 12, o kterém se bavíme, tam ta typická česká firma, která si něco rozdala, prostě nebyla. A na závěr bych rád reagoval i na ty poznámky ohledně toho, že se nestaví. Já nevím, kde pan Farský prostřednictvím pana předsedajícího na své údaje přišel. Já bych tady rád ukázal graf, který velmi často ukazuji. Ale proč? Protože je nikdo nenachystal, pane předsedo. A u mě je ta situace složitá v tom, že já v podstatě mohu otevřít jenom ten úsek dálnic, který jsem zahájil, protože se předtím vůbec nic nezahajovalo. Takže když budete používat pravdivé informace, tak to, co říkáte, je jednoznačně lež.
Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Zaorálek, jestli vidím dobře, on nebyl vidět, chviličku, ale už jde, poté pan poslanec Benešík.
Chtěl jsem zdůraznit, že my kromě té sociálky máme samozřejmě ještě podporu školství a podporu hasičů, kteří tam ty věci potřebují, a potřebují je zcela mimořádně.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Čižinského a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová.
Takže žádám o podporu těchto mých návrhů.
A připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, vzdělávání je investice do budoucna. Na tom se všichni shodneme a posloucháme to dlouhé roky. Souhlasím s předřečníky v tom, že musíme ale umět investovat správným směrem. Do vzdělávání, do vzdělávací soustavy, do vzdělávacího systému. Pokrytectví, které vlastně nemá ani nějakou konkrétní politickou barvu. Jenom jedna z drobností, na kterou se zapomíná. A jak je to dnes, dámy a pánové? Oni o tom poslouchají celý rok, a potom se podívají na výplatnici a zase, dámy a pánové, víte, oni tam těch 15 % zase nenajdou. Pokrytectví. I oni existují. Jsou ve školách, odvádějí svou práci a mají být za ni zaplaceni. No a co udělá ředitel, pokud nedostal zvýšené finanční prostředky na nepedagogické pracovníky? Kde to vzal? A zase se nemůžeme dopočítat, proč ty sliby, které učitelé slyší z televize, nenajdou na výplatní pásce. Padla tady několikrát reforma financování regionálního školství. Protože stávající financování škol není poctivé. A ti zase, co tady vedou kupecké počty o miliardy sem a miliardy tam, tak jim připomínám, že jsou to velmi často ti, co křičí, že učitel má mít méně žáků ve třídě. Že to potřebujeme pro kvalitu. Potřebujeme to pro jazykové vzdělávání, potřebujeme to pro přírodní vědy. No myslí si snad někdo, že to nebude stát peníze? Tři rozpočty po sobě jsou rekordní. A můžeme vést debatu samozřejmě o poměru k HDP. Máte pravdu, mělo by to být víc. Je to ambiciózní cíl. Znamená to stejné výdaje jako Rakousko. Ale zasloužíme si to.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.